Zkušenosti ukazují, že možnost požádat o osazení měřicího zařízení vyššího než stanoveného typu sice existuje, její praktická realizace je však velmi těžkopádná a výsledkem nebývá osazení chytrého měřidla, nýbrž měřidla s měřicím intervalem 15 minut a intervalem pro zpracování a přenos naměřených údajů za jeden měsíc. Každý sice může zažádat o měřidlo vyšší kategorie, ale náklady, byť i reálné, které jsou přesunuty na zákazníka, jsou vysoké a ve svém důsledku zcela odrazující. Služba se díky tomu prakticky nevyužívá a to se nemůže změnit, dokud nebude zahájeno úplné nebo alespoň částečné masové nasazení chytrého měření a neklesne cena těchto zařízení. Za šesté je evidentní, že provozovatelé distribučních soustav sice ověřují technologie datové komunikace a připravují ověřování dalších technologií, nicméně dosud nejsou stanoveny požadavky na tyto komunikace. Už v Národní studii 1 z roku 2012 bylo přitom doporučeno, aby do roku 2017 byly stanoveny národní komunikační standardy, standardy měřicích zařízení a hlavních prvků systému AMM. Není stanoven minimální požadavek na parametry komunikace ani náhradní mechanismy pro případ selhání nebo výpadku komunikace, a to i při testování komunikační technologie, u kterých není nepřetržitý a bezvýpadkový provoz možný, což ovšem neznamená, že tyto komunikační technologie jsou nevyhovující. Velmi důležitá je proto správná definice cílů pilotních projektů, které ale nemáme. V současné době není tato definice skutečně uspokojivá. Za efektivní lze považovat zejména to, aby koncepce byla definována s ohledem na plynulý přechod do fáze plošného nasazení. Tím se investice do pilotních projektů, zejména pokud jde o systémové vybavení procesní a technologické integrace na rozdíl od čistě pilotního, kapacitně i časově omezeného provozu, může efektivně využít. V základu nejsou kvantifikovány dopady varianty nula, tedy stavu, kdy nejsou konána žádná opatření pro eliminaci dopadu negativních trendů, jaké jsou výpadky, ztráty, škody. Není tedy zřejmé, vůči čemu mají být navržená opatření porovnávána, a tedy ani, zda není levnější nedělat nic. Možná že to je strategie číslo 2, o které jsem hovořil na začátku, která vypracována není, a nikdo se k ní nechce přiznat. Problematika je komunikována tak, že pro laickou veřejnost, které se nasazení a dopady chytrých sítí dotýkají zásadně, alespoň z pohledu počtu koncových uživatelů, je nejasná a nesrozumitelná. Za desáté, při úvahách nasazení nejsou uvažovány změny procesů tak, jak je tyto technologie umožňují či podporují. V drtivé většině případů dochází pouze k náhradě stávajících zařízení zařízením novým, i když chytrým, bez vytěžení skutečného potenciálu. Po dvouleté činnosti NAP jsou však výsledky neuspokojivé. Tvrdit, že zpoždění je způsobeno potřebou delšího času na jeho splnění, je, promiňte mi ten velmi diplomatický výraz, eufemismus, který má zřejmě zakrýt nedostatečnou prioritu tohoto řešení a problémy s realizací, včetně přísnějšího vyžadování plnění NAP státem po energetických společnostech.
Jsem vyděšen, protože v této chvíli veškerá komunikace mezi lékařem a zdravotní pojišťovnou probíhá elektronicky. No ano, ale v tom případě dost brutálním způsobem porušuje zákon a ochranu osobních údajů. Já bych se mohl ptát takto. Normálně, bez problému. Ale jinak, upřímně řečeno, není moc velký problém. A ještě když mluvíte o té vzrůstající administrativě - opět se vrátím ke své praxi ředitele nemocnice. Vzpomínám si, co jsem slyšel za námitky, když se přecházelo z ručně psaných na počítačově psané recepty. Já si myslím, že to samé bude s elektronickým receptem. Ono jde prostě o ten zvyk.
Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance o doplňující otázku.
Takže to jsou spíše praktické věci. To je často namítáno jako ten hlavní důvod spuštění povinné elektronické preskripce.
Pane poslanče, my oba dva víme, že vše se dozvíme až po smrti.
Nicméně, pane poslanče, dvě věci. Já jsem ji tam nestanovil, je prostě v zákoně. Já poslanec nejsem. Takže to je moje odpověď na to, co teď, v tuto chvíli... Tak jako v tuto chvíli prostě je ta situace tak. Za prvé lék bude vydán, protože u léku bude vždy průvodka, takže upřímně řečeno tady se spíše bavíme o tom, kdo ten recept později zdigitalizuje. Když jsou technické důvody, tak se vydá papírový recept, takže upřímně řečeno, to zpoždění tam nebude. Samozřejmě krajské úřady budou mít právo kontrolovat, jestliže ten technický důvod nastal.
Děkuji panu ministrovi i za ujištění, že v naší zemi pořád ještě platí zákony. Hned se mi ulevilo.
Vážený pane ministře, po novele nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích se výrazně zkomplikovala pozice výrobců zdravotnických prostředků a také notifikovaným osobám. Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví se zabýval tou situací a přijal k tomu několik návrhů usnesení, která předkládáme i zdravotnímu výboru. Také je tam směřována prosba, aby došlo k jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, aby se potvrdilo současné rozdělení kompetencí v této záležitosti, případně nějakou programovou podporu systému posuzování shody zdravotnických prostředků vyhlášením cílených programů. A především jde o to, aby Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu a také Ministerstvo školství v koordinaci se státem řízenými akademickými a výzkumnými organizacemi včetně klinických pracovišť se snažily o spolupráci, aby se využila dostupná technologie a dostupní odborníci.
Okamžik shody v dolní sněmovně vždycky vyvolá moment překvapení.
Děkuji. Děkuji, pane ministře, za odpověď. Takže za to upřesnění děkuji.
Jenom velmi krátce. Samozřejmě, já nedělám nic, co by nebylo zveřejnitelné. Tady bych možná ještě podotkl jednu věc, že za představenstvo Českých drah celou operaci dělá pan náměstek Bělčík, který byl do představenstva nominován za sociální demokracii, takže i tam byste mohl mít jakousi nezávislou kontrolu, že věci, které se budou dít, se budou dít správně.
Není tady, takže její přihláška propadá. A máme před sebou interpelaci 18. a tou je interpelace pana poslance Bohuslava Chalupy na ministra vnitra Milana Chovance ve věci reorganizace Policie České republiky.
Dobré odpoledne ještě jednou. Vše se navíc má odehrát několik málo dní před volbami. Chci se vás tedy v souvislosti s těmito údaji zeptat na následující: Za prvé: Jaká je budoucnost bývalých odborů ÚOOZ? Za druhé: Hovořil jste s ministrem financí o případném navýšení rozpočtů jednotlivých krajských ředitelství? Za třetí: Probíhala diskuse na toto téma se špičkami Policejního prezídia? Objevila se i protichůdná stanoviska? Za čtvrté: Údajně se mají decentralizovat útvary zabývající se sledovací činností. Můžete prosím tuto zprávu vyvrátit, potvrdit, případně poodhalit detaily?
Děkuji panu poslanci Bohuslavu Chalupovi i za to, že dodržel čas k otázkám. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane nepřítomný ministře, podle sdělovacích prostředků dorazilo do naší země několik tun vaječných výrobků kontaminovaných jedovatým insekticidem fipronil. Toto varování z Německa obdržela Státní veterinární správa. Ta začala šetřit tuto informaci. Mimochodem, kontaminovaná vejce byla odhalena ve 40 zemích světa a také ve 24 členských zemích Evropské unie. Vážený pane ministře, existuje vážná obava, že kontaminovaná vejce či vaječné výrobky se již dostaly do potravinového řetězce. Údajně se kontaminovaná vejce v České republice neobjevila, aspoň podle informací Státní veterinární správy, ale podle sdělovacích prostředků například společnost Mondelez oznámila stažení šesti šarží zlatých žloutkových věnečků z našeho trhu. Včera proběhla zpráva, že slovenští veterináři objevili jedovatý fipronil ve vařených vejcích vyrobených v naší zemi. Vážený pane ministře, jak dopadly testy na fipronil, co zjistila Státní veterinární inspekce? Opravdu jste si jist, že se tato látka nedostala do potravin a do prodeje? A jak zajistíte, aby v naší zemi probíhala důsledná kontrola dovážených potravin či potravinových výrobků? Děkuji za vaše odpovědi.
Paní poslankyně Pecková tady stále není, takže i tato interpelace na ministra zdravotnictví propadá. A jsme u interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na ministra školství Stanislava Štecha. Interpelace číslo 21 ve věci nákladů na inkluzi a změny školského zákona.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jak víte, v zákoně byla schválena inkluze dětí se speciálními potřebami. A ta inkluze je velmi nákladná. Pokud peníze na asistenty školy nedostanou z Ministerstva školství, ze zákona je uhradí zřizovatelé, protože zákon je schválen tak, že žák má zákonný nárok, který musí škola splnit. Řešením je změkčení požadavku na inkluzi novelou zákona. Ale jak je zřejmé, tak Ministerstvo školství nemá ty peníze na financování inkluze. Vážený pane ministře, děkuji a věřím, že se tímto návrhem budete zabývat.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Stanovisko ministra obdržíte do 30 dnů a tato interpelace končí.
Děkuji.
Vážený pane ministře, již jsme spolu mluvili o záležitosti, ve které jsem interpeloval i pana ministra Havlíčka. Jedná se o vedení trasy velmi vysokého napětí 110 kV ze Slušovic do Slavičína, které má vést přes poutní místo Maleniska v katastrálním území Provodov kolem známého poutního místa, kde je pramen velmi kvalitní pitné vody. Chtěl bych se zeptat, jestli už Ministerstvo zdravotnictví má k dispozici hodnocení vlivu na životní prostředí a jestli není možné tuto trasu, která je navrhovaná poměrně necitlivě, nějakým způsobem změnit nebo upravit tak, aby se vyhnula tomuto poutnímu místu.
Přece proč by někdo těžil se ztrátou? Tam je to gros, co na tom můžeme vydělat. A o to se tady hraje. To je iluze. To si prosím uvědomme. Proč taky?
Hlavní otázkou je, a v memorandu vůbec není řešeno, proč se podepisuje s EMH, když licenci na průzkum získala česká společnost Geomet. Ale co se stane, když Geomet koupí někdo jiný? Pak ministr uzavře další memorandum s dalším majitelem firmy Geomet? Jaké jsou reference s podobnou těžbou společnosti EMH? Podle jejich webu nemají žádný jiný projekt. Proč je partnerem České republiky firma bez referencí s těžbou čehokoliv? EMH nepředstavilo technologii zpracování cinvalditu. Zásadní jsou v tuto chvíli otázky, kdo je skutečně společností, která získala licenci na těžbu, a jakým způsobem je vůbec možné případně zajistit to, aby co největší část výroby a zpracování skutečně zůstaly v České republice, a jak zajistit státu co největší podíl na zisku. Protože je celý problém komplikovaný, jeví se jako hodně zvláštní, že ministr bez diskusí podepíše dost důležitý dokument, který se celé kauzy týká, aniž by se věc otevřeně konzultovala ve vládě. Nebo ještě lépe, který by byl konzultován nejdříve ve Sněmovně. Byť tento dokument nemá úplně jasnou právní závaznost, je třeba mít na paměti, že u nás platí podle obecných právních předpisů tzv. předsmluvní odpovědnost, kterou lze soudně také vymáhat. V tomto případě tedy lze uvažovat i možnost potenciální arbitráže a zneužití memoranda ze strany soukromého subjektu, australské společnosti. Snaha European Metals Holdings o zahájení arbitráže proti České republice podle Dohody mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic z roku 1991 se nedá zcela vyloučit. A memorandum se výslovně v jednom ze svých článků na tuto dohodu o ochraně investic z roku 1991 odvolává. Po dobu naší služby se nic zvláštního nestalo, memorandum není závazné. MPO se vymlouvá na Ministerstvo životního prostředí, že již nemohlo nic udělat, protože příslušná povolení Ministerstva životního prostředí k průzkumu už byla udělena. Ministerstvo životního prostředí se odvolává, že příslušná povolení vydali místně příslušní úředníci. Ale nikdo tady neměl zájem řešit změnu horního zákona. Přitom horní zákon byl několikrát v tomto volebním období ve Sněmovně. Novelizoval se v důležitých bodech v poslední době dvakrát. O problému se stanovením cen za strategické suroviny v tu dobu MPO zřejmě nevědělo. Hospodářský výbor si pozval náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka. Měl přímo možnost ovlivnit poslance a změnit zákon. Ale v tomto smyslu nebyl podán žádný návrh. To už bylo jasné, že se musí tato ložiska chránit a zajistit efektivní kontrolu nad těžbou i průzkumem ze strany státu. Ceny čistých surovin jsou běžně dostupné na internetu. Cena doprovodných kovů rubidia a cesia je vyšší než u lithia a dále roste. Další věc. Odkaliště lithium za dvě miliardy. V současné době je zmapován výskyt rubidia a cesia ve frakcích získaných velikostním tříděním z hal zbylých po těžbě wolframu. Cínovec je historický důl, který obsahuje významný nerozvinutý zdroj lithia a cínu s vedlejším produktem wolframu, rubidia, skandia, niobu, tantalu a potaše. Společnost se ve své výroční zprávě chválí získáním kontroly nad nalezištěm na Cínovci, přiznává, že ví o těchto bonusech.
Tak tenhle člověk mě tady moralizuje a mluví o vrtěti psem. Loutka ČEZu, loutka kmotra Pokorného a dalších agentur. Takže prosím vás, pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, vy skutečně neříkejte už nic o tom. Udělejte svoji bilanci, co jste udělal jako politik. Já jsem to udělal, mám to na webu. Proto jsme mohli navyšovat důchody, 56 miliard, navyšovat platy atd. Já jsem se od počátku snažil. Ano, ty poplatky. Takže prosím vás, kolegové ze sociální demokracie, skutečně přestaňte lhát. Je to skandál, je to krádež a my uděláme všechno pro to, aby to memorandum bylo neplatné.
Já si myslím, že někdy až moc. Ale po tom, co jsem tady dneska slyšel, po té neuvěřitelné snůšce lží a demagogie, musím říct, že větší prasárnu, a odpusťte mi to slovo, protože ho normálně nepoužívám, jsem tady ještě nezažil. Když se nad tím zamyslíte, tak to jsou šílené spekulace. Od roku 1992 platí stejné zákony, dámy a pánové, v této věci. Ty jsou relativně velmi jednoduché. Kolegové to mohou potvrdit, protože opravdu ty první licence byly vydány v roce 2010, tedy za vlády ODS. Takže to je něco, co si myslím, že nejlépe vypovídá, to je samozřejmé, a to je jediná věc, ve které souhlasím s panem ministrem Havlíčkem. Ale zpět k udělování licencí. Pokud žadatel, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, splní podmínky uložené zákonem, musí být žadateli tato žádost udělena nebo prodloužena. A tady se dostáváme ke klíčové roli MPO při udělování průzkumných licencí. Vyplývá totiž naprosto logicky z rozdělení kompetencí resortů. Slyšeli jste to, vážené kolegyně, kolegové. Jestli ne, řeknu to ještě jednou a klidně pomalu, protože se mi zdá z vyjádření i mediálních, že někdo to neumí číst. To mi připadá docela logické. A já tady ta potvrzení mám. Skutečně, my máme písemné souhlasy a já je můžu ocitovat.
Trvám na tom, že memorandum není smlouva ani dohoda. Z uzavřeného memoranda nevyplývají žádná práva, žádné závazky ani povinnosti. Memorandum obsahuje pouze proklamace a úmysly svých účastníků. Obsahuje typické nezávazné formulace, jako například "bere na vědomí", "má v úmyslu", "je ochoten", "sdílí přesvědčení" a podobně. Naproti tomu neobsahuje typické znaky smlouvy, jako je například platnost, lhůty, způsob řešení sporů nebo typický smluvní jazyk. Existence memoranda na faktu, že tyto smlouvy existují a Česká republika je jimi vázána, nic nemění. Jsem rád, že Česká televize ve středečních Událostech odvysílala vyjádření vysokoškolských pedagogů z našich univerzit v Praze, Brně a Olomouci, kteří všichni shodně a na kameru české veřejnosti sdělili, že tento dokument není pro Českou republiku právně závazný. Ty jsou ale zpracovány na politickou objednávku a já s těmito posudky nechci mít nic společného. Odpověď je jednoduchá. Protože se jedná typicky o resortní memorandum, které navíc nespadá pod směrnici vlády o sjednávání mezinárodních smluv. Vlastní úsudek nechť si udělá každý sám. V tomto klíčovém dopise nenajdete jediné slovo, jedinou zmínku o tom, že bych tento dokument neměl podepisovat. Nenajdete v něm ani jedinou zmínku o tom, že by mě pan první místopředseda vlády a ministr životního prostředí, zároveň místopředseda hnutí ANO vyzýval k tomu, aby memorandum schvalovala vláda. A už vůbec tam nenajdete nic o tom, co tvrdí pan Babiš ve svém přípisu, že se jedná o skandální a pro Českou republiku naprosto nevýhodné memorandum. Pokrytectví, pokrytectví, lži. O ničem jiném tato kauza opravdu není. Proč nebylo podobné memorandum uzavřeno i s ostatními držiteli průzkumných licencí? To je také jedna z otázek, které se ve veřejném prostoru objevují, aby prokázaly zločinnost ministra Havlíčka. Je to jednoduché. Kdyby se pan Babiš zajímal o problematiku skutečně věcně a ne jen politicky, věděl by, nebo ho mohl případně pan ministr Brabec poučit, že ostatní ložiska, která jsou v této lokalitě, nebo ve Slavkovském lese, jsou z hlediska obsahu lithia malá, a tedy s velmi malým nebo téměř žádným národohospodářským významem. Projekt pana Janečka Cínovecké deponie si navíc už prošel celým povolovacím procesem a má vydáno právoplatné povolení k těžbě. Stát se tak v této fázi může domáhat vstupu do jejich projektu, jen stěží. Oproti tomu ložisko Cínovec, na kterém probíhá již řadu let intenzivní geologický průzkum, může být z hlediska státu velmi významné pro českou ekonomiku. Jestli bude samotná těžba rentabilní a jestli se projekt skutečně do této fáze někdy dostane, ale ukáže až finální studie proveditelnosti, kterou držitel průzkumných licencí bude mít hotovou až za rok. Abych to shrnul. Uzavření memoranda je, slovy pana ministra Brabce, která sice nikdy neřekl, ale napsal mi je, správným krokem, jak stát znovu vrátit do hry. Jakou formou a kdy, to je samozřejmě na budoucí vládě nebo vládách. Na vládách, které přijdou po ní. A to chci znovu zdůraznit. O tom, že všechny moje dosavadní kroky směřují k posílení role státu v oblasti průzkumu a těžby strategických a dalších pro stát potenciálně zajímavých surovin, svědčí i materiál, který vláda jednomyslně schválila na svém zasedání minulou středu. Tento materiál, který jsem připravoval se svými kolegy několik měsíců, přináší po 27 letech nezájmu státu zcela revoluční změnu jeho přístupu ke svému vlastnímu nerostnému bohatství a dává mu prostor, aby si detailně zmapoval své strategické a perspektivní suroviny, zhodnotil jejich ekonomický potenciál a následně se mohl svobodně rozhodnout, zda je bude získávat sám, nebo tuto práci přenechá soukromým firmám. Takovýto krok tady v minulosti nikdo neudělal. A jednoznačně prokazuje, že od samého počátku hájím zájmy státu, a ne žádné soukromé firmy. Dámy a pánové, pokusil jsem se ve svém vystoupení detailně popsat všechny okolnosti, které souvisí s případnou těžbou lithia na Cínovci. Znovu opakuji, že klíčová jsou fakta celého příběhu, ne uměle vykonstruovaný balast, který chce někdo využít těsně před volbami. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení občané České republiky, děkuji vám za vaši pozornost.
Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové, poslankyně, vážení poslanci. Skoro si kladu otázku, kde se podobné soudy rodí, které jsou nepřesné, když to řeknu jemně. A je to naprosto zásadní věc, protože pan poslanec Kováčik tady řekne: memorandem se převádějí pozemky... Memorandum je třeba učinit nulitním.
Já jsem požádal vládní legislativu, aby se vyjádřila k otázce toho, do jaké míry může být memorandum podepsané ministrem Havlíčkem závazné. Myslím si, že to je podstatná věc, tak jak se objevily ty otázky v rámci debaty, a proto mi dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem legislativního odboru Úřadu vlády k této věci. Memorandum obecně je prohlášení, které obsahuje pouze úmysly a proklamace svých účastníků.